Pokud jde o osmou část, tam jde o nepřevoditelnost osobních a majetkových autorských práv. Už se blížím ke konci tohoto technického zdůvodnění. V další části jde o změnu textace právní úpravy tak, že rozsah povinností provozovatele systému se vztahuje nově i na předávání dat, jejich kopií a provozních údajů, zpřesňují se dále formulačně i ustanovení o uložení sankcí. Měl jsem povinnost ho tady uvést, abych se potom mohl k pozměňovacímu návrhu přihlásit čistě formálně v podrobné rozpravě.
Zákon se vztahuje jenom na informační systémy veřejné správy spravované státními orgány, jsou to informační systémy státní správy. Dále kompetence Ministerstva vnitra v přípravě nebo koordinaci nadrezortních a nadnárodních projektů informačních systémů veřejné správy omezují na ty informační systémy veřejné správy určené k výkonu státní správy, to znamená, které budou v případě územních samosprávných celků užívány pouze k podpoře výkonu přenesené působnosti. Je zřejmé, že široká odpovědnost za všechno a nakonec případně za nic nebyla dlouhodobě udržitelná, rozvoj eGovernmentu je nezadržitelný a objem agend v systému státní správy trvale roste. Stát tedy ponese do budoucna odpovědnost jen za státní správu. Povinnost řádné registrace agendy pro veřejnou správu a její atestace je zachována. To slouží k propojení informačních systémů veřejné správy mimo jiné i s informačními systémy, které nejsou informačními systémy veřejné správy. A nyní, proč to říkám? Pak teprve následně při projednávání tohoto zákona došlo k určitým konzultacím mezi Ministerstvem zdravotnictví případně ÚZISem a Ministerstvem vnitra. To jsem považoval za důležité vám sdělit a děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Neeviduji žádnou přihlášku k faktické poznámce ani přihlášku do rozpravy. Ptám se, má ještě někdo zájem o vystoupení? Končím obecnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo v podrobné rozpravě se přihlásili poslanci v pořadí: nejdříve pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Stupčuk.
Zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě.
Pan poslanec Štěpán Stupčuk a připraví se pan poslanec Novotný. Pan poslanec Novotný.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak již jsem avizoval v obecné rozpravě, hlásím se v tuto chvíli k pozměňovacímu návrhu obsaženému ve sněmovním dokumentu číslo 5548 s tím, že v obecné rozpravě jsem podrobně zdůvodnil jednotlivé části tohoto pozměňovacího návrhu.
Ano, děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Končím podrobnou rozpravu. Paní zpravodajka? Má zájem o závěrečné slovo.
Sociální demokracie ho chce podepsat, také ho podepsala, ale nechce ho dodržovat. Tento návrh kompromisu byl ale nepřijatelný, protože by to znamenalo, že to, co vláda podepsala, k tomu se také musí hlásit a musí to dodržovat. Nic takového vláda nemá v úmyslu. Ještě se zeptám, že tak jako by měla cítit stud většina této Sněmovny, že jsme si vůbec něco takového dovolili poslat do Senátu, tak bych rád položil alespoň řečnickou otázku panu premiérovi i panu ministrovi financí, zda vláda necítí stud. O tomto zákonu se jedná minimálně dva roky. A jestli během dvou let nebyli schopni odstranit všechny zjevné legislativní nedostatky a neprovázanosti mezi textem a ustanoveními přechodnými a závěrečnými, tak jak můžete vůbec říkat, že děláte kvalifikovaně svoji práci? To je kvalita práce vlády České republiky? Už se někdo omluvil? Obsah zákona neodpovídá názvu. Tím jsem tady argumentoval ve všech čteních. Je velmi hloupé předstírat veřejnosti nebo sami sobě, že chceme rozpočtovou odpovědnost, když se to jenom tak jmenuje, ale ten návrh zákona je o něčem jiném. Nejenom tím obsahem, ale už jenom tím, že není ústavní. To znamená, jakákoliv politická reprezentace si ho kdykoliv může změnit, tak jako si každý rok měníte výdajové limity. Obsah zákona neodpovídá jeho názvu. Je to nedodělaný legislativní paskvil. To jsou podle mého názoru tři zásadní důvody, pro které si dovoluji požádat každého odpovědného poslance, aby souhlasil se stanoviskem Senátu a požádal vládu, ať ten paskvil předělá.
Nyní vystoupí v rozpravě řádně přihlášení. První je pan poslanec Vilímec.
Ta zde v Poslanecké sněmovně ležela velmi dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že ji měl zastřešovat ústavní zákon, nezdálo se ani moc pravděpodobné, že by byla přijata. Navíc bylo hned od počátku zjevné, že jde o návrhy nevyvážené, nedomyšlené v mnoha případech a mnohdy velmi špatné. Upozorňoval jsem, že vládní návrh může velmi ochromit fungování samosprávných institucí. Už i z toho důvodu, že součástí těch dvou zákonů, které nakonec Sněmovna poslala do Senátu, respektive tisků, jsou i novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalších novel zákonů. Prostě to je věc zjevně v rozporu s Ústavou. Jsou v důsledku jen další byrokratickou zátěží pro obce a kraje a jejich příspěvkové organizace.
Prosím, pane poslanče.
Tak jsme se shodli až do té doby, než přišla otázka platu. A pak už jsem o něm neslyšel.
Děkuji panu poslanci za jeho faktickou poznámku. Do řádné rozpravy je přihlášen další pan poslanec Miroslav Opálka.
Vážené kolegyně, kolegové, zkusím to v tezích, nebudu číst. Dneska je to tak, že 38 % těchto lékařů nemá odbornou způsobilost, nikdo je nedonutí k tomu, aby si odbornou způsobilost doplnili. Oni vlastně nemají zodpovědnost, protože jejich rozhodnutí musí vždycky podepsat někdo, kde tuto odbornou způsobilost má. A tady už vidíme, že nám chybí počet lékařů, protože ti svůj čas musí věnovat i tomu, co připravují jejich kolegové. Ale my zjišťujeme, že více jak polovina těch odvolání je oprávněných. Takže někdo rozhoduje nekompetentně. Což je nemalý skok, protože každé to rozhodnutí přináší bonifikaci. Takže jenom zamyšlení, které už asi nedoženeme, že situace, která se vyvolává ve státní správě, nemusí vždy vypadat tak, jak se nám sděluje.
Pan poslanec David Kasal.
Jenom krátce. Určitě to je i organizací práce, protože pokud, když to hodně zjednoduším, někomu chybí končetina, tak ta končetina nedoroste ani za dva roky, ani za pět let. Takže v tomto případě by to vedlo opravdu ke zjednodušení. A takových diagnóz je tam určitě víc a vedlo by to k zpružnění celého systému.
Faktická poznámka?
Děkuji za slovo. Myslím si, že je to velmi závažné téma.
Také děkuji paní poslankyni. Žádnou další faktickou poznámku neregistruji, takže končím obecnou rozpravu. Má. Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Kdyby do něho někdo šťouchnul. Nemá zájem o závěrečné slovo. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. K podrobné rozpravě se přihlásili poslanci v tomto pořadí.
Zahájil jsem hlasování číslo 153 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Mohu tedy konstatovat, že návrh zákona byl přijat. Paní ministryně, já ještě požádám sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, tento návrh zákona není nijak jednoduchý, vraceli jsme ho ze třetího čtení do druhého čtení.
Jednou velkou je zavedení dávky otcovské poporodní péče. To jsou asi ty hlavní věci. Takže já tady v tom vlastně nevidím problém, ale bylo to vlastně vyhovění tomu, aby i ty ostatní záchranářské složky se dostaly na stejnou úroveň jako jednotky dobrovolných hasičů obce, a z časových důvodů tam předtím ten první pozměňovací návrh byl podán, ale byl technicky nedokonalý.
Není tomu tak. Mohu tedy otevřít rozpravu. Do té mám zatím v obecné rozpravě dvě přihlášky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zdá se, že zejména hasiči jsou smířeni s tím, že budou mít nemocenskou až od 15. dne, pokud tedy - a já jim to nepřeji - do toho spadnou. Je zbytečné tedy chodit s nějakou iniciativou, když ten, kterého se to týká, v této věci sám iniciativu nevyvíjí. To jenom pro záznam.
Děkuji za slovo. Sami vidíte, kde se všude otcovská dovolená v tom návrhu zákona vyskytuje. Například: Zavedení otcovské dovolené přispěje k řešení problému rychlejšího návratu matek do zaměstnání. To jsem slyšel od obhájců tohoto návrhu a této nové sociální dávky. To je buď svěření do péče, nebo v prvních šesti týdnech po porodu. Chtěl bych mluvit skutečně vážně. A co říká stát? Žádná ekonomická motivace. Samozřejmě to pro organizaci činnosti té firmy je komplikace, ale ta komplikace se vyplatí. A místo aby vláda přišla s nějakým propracovaným motivačním programem pro zaměstnavatele, tak vymyslí co?
Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. My jsme původně měli připravenou novelu zákona o zaměstnanosti ve sněmovním tisku 892, ale když se tento zákon otevřel, tak jsme si dovolili připravit pozměňovací návrh, který jsem si osvojila, a zde vám ho přednesu. Podle jeho zkušeností se dlouhodobě nezaměstnaní rozdělili na dvě skupiny. První nabídku práce uvítala a s úspěchem se zapojila do pracovního procesu. Druhá část dlouhodobě nezaměstnaných se práci i nadále vyhýbá tím, že využívá mezer v zákonech a dalších souvisejících předpisech. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranění jedné do očí bijící mezery v zákoně o zaměstnanosti, která znemožňuje evidentní zneužívání dávek. Výdaje státního rozpočtu budou sice náklady na zkoušku na zjištění, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, na druhou stranu lze očekávat úsporu finančních prostředků v nevyplacených podporách v nezaměstnanosti. Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. A teď podrobněji k pozměňovacímu návrhu. Právně se jedná o novou nevyvratitelnou domněnku maření součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce. Dovolila bych si potom v podrobné rozpravě přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému. Vážené dámy a vážení pánové, požádala bych vás potom ve třetím čtení o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Proti této části zákona jsem se vyjadřovala již v prvním čtení, a nebudu tedy nyní opakovat veškeré argumenty. Diskutovali jsme o tom samozřejmě podrobně i na výboru pro sociální politiku. Důležité je však připomenout, že směrnice přijetí tohoto ustanovení nepožaduje, pouze umožňuje. Proto jsem také ráda, že výbor pro sociální politiku přijal můj pozměňovací návrh, který tuto povinnost výrazně zmírnil. I tak jsem ale přesvědčena o tom, že český právní řád již nyní disponuje takovými opatřeními, která podvodné jednání a zneužívání předpisů řeší. Kontrolu dodržování řádného vyplácení mezd provádí Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých regionálních pracovišť rozmístěných po celém území státu. Tato kontrola je prováděna systematicky a dlouhodobě, není tedy třeba zavádět další opatření. Proto jsem do systému nahrála další pozměňovací návrh, který institut ručení za vyplacení mzdy z návrhu zcela vypouští. Přijetí tohoto ustanovení by významně zvýšilo administrativní zátěž podnikání v České republice. Bylo by v rozporu s deklarovaným cílem postupného snižování administrativní zátěže podnikání, zároveň by snížilo konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů na jednotném evropském trhu.
Nikoho nevidím. Závěrečná slova po obecné rozpravě asi nejsou třeba. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím paní poslankyni Hnykovou a potom opět paní poslankyni Pekarovou Adamovou.
Děkuji za slovo. Podrobně jsem tento pozměňovací návrh zdůvodnila v obecné rozpravě.
Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Po ní pan poslanec Zavadil.
Děkuji.
Děkuji. Pane poslanče.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Není tomu tak. Tento návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Chalánková navrhuje bod 107, tisk 707, poslanecký návrh zákona o pohřebnictví, zařadit ve dvou alternativách. Kdo je proti? Kdo je proti? Žádné přihlášky nevidím, takže mám za to, že jsme vyčerpali všechny návrhy, které padly k pořadu schůze. Můžeme tedy přikročit k projednávání prvního bodu, který tímto otevírám.
Především bych chtěl rád zdůraznit, že tento návrh neměl nějakou velkou a komplexní ambici zasahovat do daňového systému. Přestože máme přístupy k ekonomice a k daním různé, tak v tomto jsme si rozuměli bez ohledu na barvu trička. Další věc, proč jsme si možná rozuměli, je, že jde o parametr, který se nám v České republice dostal mimo zvyklosti, a běžné je v evropských zemích velmi nízké nastavení v této komoditě. Nejde tady o nějaké složité lobbistické záležitosti. A kdybych měl parafrázovat, protože si to možná nepamatuji přesně, kdysi Denis Diderot říkal: Bojme se těch, kteří mají přečtenou jenom jednu knihu.
Děkuji, pane poslanče. Nepřeje si vystoupit. Tak v tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a rozpravu končím. Kvorum je nastaveno, budeme hlasovat.
Vážené dámy a pánové, první cesta výboru pro sociální politiku vedla do Moravskoslezského kraje, kde nás zajímala již tehdy hrotící se situace horníků a jejich budoucnost. To, co nás zajímalo skoro před třemi lety, se nyní stalo velkým problémem Moravskoslezského kraje. V té době napětí a nespokojenost jen rostly a nebudeme si namlouvat, že i po některých řešeních vlády je vše vyřešeno. Doly se postupně uzavírají a budoucnost horníků je ohrožena. Debatuje se, slibuje se, ale lidi čekají na konkrétní pomoc a ptají se, co bude dál. Skutečnost bude asi jiná. Práce je velmi důležitá, ale my tu máme i bydlení, které je pro člověka stejně důležité. Tehdejší vláda zahájila zbrklou privatizaci důlních společností a ministr průmyslu Vladimír Dlouhý vložil hornické byty do společnosti OKD. Bakalově společnosti NVR tak později při koupi OKD spadlo do klína přes 40 tisíc hornických bytů. Sociálně slabí, kteří v nich nyní bydlí, vydělávají majitelům na sociálních dávkách a zase to jde z peněz daňových poplatníků. V roce 2004 měl pan Bakala už většinový podíl a žádal vládu, aby mu svůj podíl odprodala. Přitom hodnota byla mnohonásobně vyšší. OKD patřily i další dceřiné firmy, jako koksovny, AWT doprava a další, které NVR rovněž prodala. A nadělaly se i chyby další. A vy, pane premiére Sobotko, víte jako bývalý ministr financí, že jste chyby udělali, které tato země a daňoví poplatníci budou tvrdě platit ještě desítky let. Ptám se vás, pane Sobotko prostřednictvím pana předsedajícího: Vy jste byl přece u druhé vlny privatizace. Kde je sociální fond, který by se měl postarat o horníky? Vláda je u moci už přes tři roky a řeší dopady, chyby minulosti, i vaše chyby, pane premiére Sobotko. Chyby vaše a vašich kolegů, kteří se podíleli na prodeji OKD, zaplatíme teď všichni místo toho, abychom peníze věnovali na podporu mladých rodin, seniorů, aby měli slušné důchody, aby se zlepšil život zdravotně postiženým, a to nemluvím o platech pracovníků v sociálních službách, policistů a hasičů. Pane Sobotko, vy jste se podílel na tunelu století, na tunelu našeho národního bohatství. Bohatství, které patřilo všem našim občanům. Nesete za tuto situaci odpovědnost a v tuto chvíli nemáte co dělat v těchto lavicích, ale měl byste sedět na lavici obžalovaných spolu s ostatními. A já doufám, že se toho dočkám, a nejen já, ale i všichni, kterých se privatizace dotkla a ovlivnila negativně jejich životy. Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádala, aby zde byla vytvořena vyšetřovací komise, kterou navrhujeme, máme sebrané podpisy, a budu vás žádat společně s ostatními kolegy o jejich podporu a schválení. Takové tunely, pane předsedo vlády, v naší zemi trpět nebudeme a každý, kdo je bude dělat, by za to měl nést svoji zodpovědnost. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Nyní se slova ujme pan poslanec Josef Hájek, připraví se kolega Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tímto tématem je situace ve společnosti OKD. Vím, o čem hovořím. Předpokládal jsem, že nám na tuto otázku odpoví pan premiér Sobotka. Velmi pečlivě jsem studoval jeho vystoupení k rozpravě k tomuto bodu, které proběhlo 30. června minulého roku. Pojďte prosím, kolegyně a kolegové, počítat se mnou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Možná zase trošku zbytečný projev, ale já kromě toho, že jsem tady složil poslanecký slib, tak jsem si také řekl, že budu hájit zájmy zdravého rozumu do té doby, dokud ho tedy sám budu mít. Já tady nebudu rozebírat legislativní a faktické chyby, které jsou v novele zákona, to je asi věc Ústavního soudu, ale jenom připomenu název.